Pro někoho centimetr, pro někoho metr. Ekonomové si pomáhají při objasňování některých jevů tím, že sníží ten počet účastníků, aby tak vysvětlili funkci peněz nebo směnného obchodu, jak funguje inflace a podobně. Tak já použiju taky takový příklad malé skupiny na ostrově, abych ilustroval ten milimetrový rozdíl, jak ho popisuje Milan Feranec. Je to mimochodem pak reakce na kolegu Kopřivu. A pak by zase byly ty dva páry spolu. Jinými slovy, to je to, v čem souhlasím s kolegou. Milimetrový. Pro někoho centimetrový, někdo to vnímá kilometr. Mnohem důležitější, než jak se nazývají, je, aby se srovnala práva platná pro oboje. A abychom se opravdu dostali k přirozené toleranci od většinové společnosti. Já se potom ptám, kolegové, kolegyně, dámy a pánové, kde se to zastaví. Buďme tedy fér. Ono se to shlukuje do pojmu manželství pro všechny. Takže co třeba vztahy polygamní? Co třeba vztahy mezi příbuznými? Ten argument je tam přece stejný. Neublíží. Takže ten argument je úplně stejný. A také jenom jedna z nich je manželka. Nikdo se nad tím nepohoršuje, nikdo nemoralizuje. To je pro ten kontext důležité.
Děkuji za pozornost.
Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Václav Klaus se omlouvá z dnešního jednání od 17.30 do 20.15 z pracovních důvodů.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
Všichni víme, že problém netkví jen ve změně názvu, a právě proto, že je to poměrně obsáhlá změna a zásah do přirozeného vnímání lidské společnosti, nejsem pro legislativní nastavení této změny. Je nutné podívat se také na způsob prosazování této změny. Ale skupiny, které prosazují tyto změny, nemají zájem o lidský respekt. Jejich požadavky se stále zvyšují, přes registrované partnerství se máme pomalu začít připravovat možná i na svazky, které budou obsahovat více než dva lidi. Kam až to všechno má vést? Nedávno jsem četl článek o muži ze Spojených států, který po službě v armádě trpěl posttraumatickou stresovou poruchou. Následně podlehl transgender komunitě, která využila toho, že jeho mysl a smysly jsou zmatené, a vnutila mu představu o tom, že je vlastně žena a že po braní hormonů a operaci se stane skutečnou ženou. Operaci nakonec nepodstoupil. Dnes ale lituje, že se v podstatě nechal zmanipulovat, a je velice vůči transgender komunitě vyhraněn. V průběhu vývoje jeho poznání se v určitém bodu nacházel ve stavu, kdy ho ani identifikace s ženským pohlavím neuspokojovala, a požádal lékaře, aby byl prohlášen za nebinární osobu. Postupně si ale uvědomil, že místo toho, aby mu lékaři pomohli, tak mu více uškodili, protože ustupovali jeho nesmyslným požadavkům, které tak akorát podporovaly pokusy na lidech. Lékaři ustupovali těmto požadavkům možná a pravděpodobně i z různých sociálních obav a nátlaků ze strany různých aktivistických skupin. Zásadně nesouhlasím s manipulací myšlení lidí, tak jak se to dneska ve světě odehrává, a především pak s manipulací myšlení našich dětí a vnoučat. To, co se dnes děje i v mediální sféře, to už se vymyká normálu. Ve chvíli, kdy se třeba nějaký redaktor snaží vyslovit námitky, pochybnosti nebo poukázat na negativa z reálného života, tak je potlačen, články jsou vymazány z internetu, aby náhodou ti, kteří nejsou vyhraněni, se nepřiklonili k protinázoru. Zde už narážíme na omezování osobní svobody projevu a demokracie. Homosexuální páry mají zájem také o rodičovství. Ale já v daném návrhu změny postrádám komplexnost. Tak jak to příroda zařídila, je pro mě osobně jednoznačný vzor páru, a to muž plus žena, nejen po fyzické, duševní, ale i biologické stránce. Chápu složitou situaci homosexuálních párů a jejich blízkých a osobně je beru jako každého jiného. Věřím, že to nemají vždy jednoduché. Lidé jsou různí a chovají se k sobě různě. Ale pokud má někdo biologicky danou orientaci jinak, která neumožňuje přirozeně zplodit dítě, a tak zachovat pokračování rodu, tak asi by se měl s tímto vyrovnat. Tak nám to nastavila příroda. Tyto páry by měly pracovat především na vztahu mezi sebou. To vůbec není snadný úkol žít se svým partnerem v harmonii za každé situace až do konce svých dní. Manželství bylo vždy vnímáno samo o sobě jako svazek muže a ženy a s tím byla spojena i následná snaha o zachování rodu. Ale manželství jako takové bych rád ponechal jako privilegium pro muže a ženu. Je to širší sociální a psychologický problém. To samé se týče adopcí dětí. Bohužel jak víme, ale moc se o tom nehovoří, odehrálo se i nemálo případů zneužívání dětí v těchto homosexuálních náhradních rodinách.
Děkuji, pane poslanče.
Já jsem chtěla poprosit, abychom v případě, že budeme nejprve hlasovat návrh pana poslance Kubíčka, tak abychom o něm hlasovali per partes.
Návrh byl zamítnut.
Poslanecká sněmovna souhlasí s postupným a systémovým navyšováním platů pedagogických a nepedagogických pracovníků v souladu s programovým prohlášením vlády a na základě komplexní strategie odměňování pracovníků regionálního školství. Za třetí. Za čtvrté.
Návrh byl přijat. Tímto končím projednávání tohoto bodu.
Ale já tvrdím, že ta cesta je správně. Ta cesta je správně, protože jiná cesta v tuto chvíli neexistuje. Děkuji za pozornost.
Dobré odpoledne. Ten důvod je velmi jednoduchý. U všeho se dá hledat, ano, ale v Praze přes dva roky funguje systém parkování přes espézetky, které jsou snímány, dokonce soukromou společností, která ty údaje předává pražské firmě. Nikdo si tu stížnost nepodal, nic se takového u soudu neřeší, nikde nebyla žádná podaná stížnost policii ve smyslu zneužití této informace. Takže prosím, nevzbuzujme zde tyto falešné stopy.
Tak, objevila se nám ještě jedna faktická. Pan poslanec Koten.
Dobrý den, dámy a pánové. Ale v případě, že to bude formou čtení státních poznávacích značek, tak jak to je v Maďarsku i na Slovensku, tak si myslím, že ten systém bude natolik automatický - na nás je asi pouze to, abychom zabránili zneužití informací o pohybu vozidel. A věřím tomu, že se tady najde spousta lidí, kteří by říkali, že by to bylo dobré, prospěšné. Ale to už bychom se opravdu sledovali na každém kroku a to by mi opravdu nevyhovovalo.
Také děkuji. Pan poslanec Adamec chce reagovat s faktickou poznámkou.
Jasně jsme si tady řekli, že tak to nebude, tak to být nesmí. Děkuji za pozornost.
Tak, ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v obecné rozpravě k tomuto bodu. Končím obecnou rozpravu. Ptám se, zda je zájem o závěrečná slova - ani paní navrhovatelka, ani paní zpravodajka. Návrh na vrácení či zamítnutí nepadl. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Ptám se, zda je zde jiný návrh. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Nikoho nevidím. Těmito sněmovními tisky jsme se zabývali dne 14. listopadu 2018 na 20. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili sloučenou obecnou rozpravu. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené sloučené obecné rozpravě. O slovo se v tuto chvíli jako první přihlásil s přednostním právem pan místopředseda Okamura. Já poprosím všechny diskutující, kteří potřebují něco dořešit, nechci jmenovat, dívám se spíše do levé části sálu.
Vážené dámy a pánové, ještě před deseti lety bychom se srdečně zasmáli myšlence, že manželství není svazek muže a ženy. Koneckonců pro gaye a lesbičky bylo proto vymyšleno registrované partnerství. A veřejnost byla vehementně ujišťována, že tohle je konečný požadavek stejnopohlavních párů. Proti registrovanému partnerství my v SPD nic nemáme. Ve světě jsou dokonce o krok dál. I když se přiznám, že takové pohlaví jsem ještě nikdy neviděl. A myslím, že ho nikdo nikdy ani neuvidí, protože prostě neexistuje. Vrtá mi hlavou, kdo konkrétně z vás poslanců, kteří navrhujete zrušení manželství jako svazku muže a ženy, psal tento váš návrh, kde v části páté ve změně zákona o specifických zdravotních službách čtu něco o poruše sexuální identifikace. No, řeknu to na plná ústa. Zrušení manželství jako svazku muže a ženy tady navrhují poslanci hnutí ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů, TOP 09 a STAN. Málokdo si už dnes troufne říci, nebo dokonce napsat, že když se muž považuje za ženu nebo žena za muže, když spolu chtějí mít děti třeba dva muži, tak to není normální. Když muži chybí schopnost být mužem, tak to není nic, za co bychom se měli stydět. Ale na druhé straně není homosexualita něco, co bychom měli povyšovat na standard z hlediska manželství muže a ženy. Dám příklad z jiného soudku. Když je někdo tělesně postižený, tak se přece netváříme, že není postižený, a nepíšeme zákon, ve kterém bychom povýšili postiženého člověka na třetí samostatný druh člověka, který se vyznačuje třeba tím, že nemůže sám chodit. Společnost svými zákony od pravěku po současnost a po celém světě nějakým způsobem kodifikovala svazek muže a ženy a chránila jej a zvýhodňovala. Nebylo to z nějakých ideologických důvodů. Ale bez ohledu na panující víru či ideologii si v každé době byli vládci a politici vědomi nevyvratitelné skutečnosti, že základní pilíř státu je rodina. Tedy rodina, kde muž a žena plodí a vychovávají děti. Bez ohledu na pohlaví a sexuální preference jsme si jako občané rovni. Jako argument se proti manželství využívá například vysoká rozvodovost. A my místo abychom skutečně dělali maximum pro to, aby manželství muže a ženy bylo pro páry co nejvhodnější, abychom motivovali muže a ženy, aby se nerozcházeli a společně plodili a vychovávali děti, tak výlučnost manželství naopak boříme. Dva muži nebo dvě ženy nikdy nebudou maminka a tatínek. Budou to dva chlapi nebo dvě dámy, ať do zákona napíšeme cokoliv. Civilizace jako ta zmíněná řecká nebo římská zmizely v momentě, kdy přestaly své hodnoty a tradice hájit. Národ, který se nehájí, je poroben. To platí po tisíce let a platit bude vždy. Takže za hnutí SPD říkám jasně, že my návrh zákona na to, aby se zrušilo manželství jako výlučný svazek muže a ženy, nepodpoříme. Při pohledu na strany, které tady navrhují změnit pojem manželství, a já bych je znovu vyjmenoval, že to tady navrhují poslanci hnutí ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů, TOP 09 a STAN, tak na rozdíl od těchto stran, které tedy chtějí říci, že manželství není svazek muže a ženy, tak musím říci, že jsou to strany, kde jsou často proimigrační a k islámu tolerantní politici. Takže bych vás, vážení předkladatelé, jenom upozornil, že kupodivu váš názor nesdílí ani muslimští přistěhovalci a nesdílí je vlastně žádná kultura na celé planetě. Bláznivé nápady přetavit a deklasovat manželství mají pouze euroameričtí multikulturalisté. Děkuji za pozornost.
S faktickou poznámkou je přihlášena paní poslankyně Černochová.
Nejsou lesbičky. Jsou to lesby. Stejně tak jako gayové nejsou gayíčkové, pane kolego Okamuro.
Za navrhovatele pan poslanec Výborný.
Dovolte mi za předkladatele toto pokračování krátce uvést. Je proto nanejvýš žádoucí, aby pravou podstatu, význam a důležitost tohoto svazku reflektoval i dokument, který zakotvuje ty nejvyšší hodnoty, na nichž stojí naše společnost a náš právní řád. Tímto dokumentem je právě Listina základních práv a svobod. Jedná se jednoznačně o debatu hodnotovou. A tady je potřeba říci, že já i KDU-ČSL a skupina dalších předkladatelů jasně, srozumitelně, ale zároveň také slušně a kultivovaně se staví na stranu stabilní rodiny postavené a definované jako táta, máma a děti. Odmítáme relativizaci hodnoty manželství a představu, že by mohlo být svazkem kohokoli. Realita bohužel dnes nedopřává štěstí v podobě úplné rodiny a šťastného manželství každému. Prožívá-li rodina v dnešním světě, a Českou republiku nevyjímaje, určitou krizi a erozi, není úlohou státu na její podporu rezignovat, nýbrž naopak ji tím více a intenzivněji podporovat. K tomuto cíli, k vytváření pozitivních vzorů, směřuje i tato novela. Manželství muže a ženy má typicky potenciál naplnit všechny hlavní funkce rodiny, zvláště potom přivést na svět další generaci a vychovat ji v nenahraditelné, vzájemně nezastupitelné a komplementárně působící mateřské i otcovské lásce a vzoru. Opakovaně ve veřejných vystoupeních uvádíme, že manželství není právem, že jeho účelem není ošetřit vztah dvou lidí, kteří se mají rádi. Stát nemá upravovat emocionální citové vztahy. Mohou to být nejenom dvě ženy, dva muži, ale mohou to být také třeba dvě sestry, které pečují o svoji starou matku nebo otce. Manželství je ale jedinečné společenství muže a ženy, které má svoji nezastupitelnou hodnotu. Je to dar a poslání. Nevedeme debatu o právech menšin. Vedeme debatu o hodnotách. V tomto smyslu na nikoho neútočíme. Odmítáme přízviska homofobů a podobně. A to i proto, že si vážíme každého člověka. Respektujeme různé formy lidského soužití a jejich hodnotu, ale hájíme manželský svazek, který je základem tradiční stabilní rodiny s veškerým jejím posláním. Krásně to vystihl jeden tweet - cituji: "Jsem vdaná za muže, pořád jednoho, toho samého, už 27 let. Máme tři děti a všechny jsou naše.
V hodinách biologie jsme se to učili všichni. "Ze dvou ženských ani dvou mužských nový život nevznikne. Manželství mezi jedním mužem a jednou ženou, v závorce rodina, má tedy nezastupitelné místo v lidské společnosti. Děti jsou plodem lásky muže a ženy, děti mají právo znát své rodiče, otce a matku. Funkční manželská rodina muže a ženy je nejlepší forma výchovy dětí," píše tato nastávající maminka. Podle současné právní úpravy tato manželská rodina představuje základní model rodiny. Děkuji Vám za Vaši zodpovědnou práci pro Českou republiku." A budu v tomto smyslu i hlasovat.
Děkuji, pane poslanče.
Dobrý den, dámy a pánové. Jak asi víte, patřím k těm, kteří podepsali ten lidovecký návrh, že manželství je svazkem jednoho muže a jedné ženy, takže v tomto duchu se ponese i můj příspěvek. Druhá věc - budu se trochu opakovat. Tento modernistický přístup k rodinám a manželství je nám opět trochu implementován ze zahraničí. Manželství je základem pro rodinu, chrání ženu a děti. To je jeden ze základních rozdílů. Muž i žena mají oba nezastupitelnou roli ve výchově dětí. Děti také mají právo znát svůj původ, protože každý pochází z muže a ženy. Už tady bylo řečeno, že často je tou obětí dítě. To také bude nastávat, budete tomu čelit v médiích a podobně. Stálo to asi 200 tisíc dolarů, celá ta právní obrana, kterou oni vedli. A tak dále, a tak dále. Takto etymologicky to samozřejmě platí. Manželství od slova malžen, muž-žena, staročeského, rodina je od slova rod, rodit. Není to většinové přání této minority, je to přání politických aktivistů. Ale opět nejde o většinové stanovisko homosexuálů. Za třetí, otáčí se tady slovo tolerance. Je to přesně opačně. Česká republika a naše země patří k nejtolerantnějším ve vztahu k homosexuálním a jiným menšinám. Tehdejší Československo bylo jednou z prvních zemí světa, kde to přestalo být trestné. A ti aktivisté, kteří nás tady bombardují těmi maily a těmi schůzkami - mě tedy ne, nevím, čím jsem si to zasloužil, ale většinu z vás, kolegů, jsem viděl -, tak prostě tolerantní nejsou. Paní předkladatelce bych řekl - vy rozdělujete společnost tímto zákonem.
Znovu opakuji, jsem konzervativní politik a pro témata hodnotové politiky se nebudu rozhodovat podle veřejného mínění ani podle průzkumu, ať by byl od kohokoli.
Děkuji. Pan poslanec Martínek, po něm pan poslanec Nacher, faktické poznámky.
Vážně jsem nechtěl používat žádné průzkumy, ale vždycky jsem to použil v návaznosti na příspěvek nějakého řečníka, který nějaký průzkum použil, aby to právě nezaznělo jednostranně, tak jak se o to snažil ten předřečník.
Děkuji. Pan poslanec Nacher, faktická poznámka.
No ono je to právě docela zábavné - kdyby mě kolega poslouchal - s těmi průzkumy. Takže takhle.